Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Tak, pane ministře, prosím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane předsedající, návrh nového zákona o veřejných dražbách vstupuje do druhého čtení. Aktuálním trendem jsou však dražby elektronické, což právě návrh zákona reflektuje. Také dochází ke zjednodušení a určité liberalizaci samotného dražebního procesu, zejména u dražeb dnes označovaných jako dražby dobrovolné, čímž se významně sníží administrativní zátěž a náklady související s provedením veřejné dražby. Centrální evidence veřejných dražeb. V prvním čtení získal návrh zákona podporu napříč politickými stranami, čehož si velmi vážíme. Následně byl návrh projednán na ústavně-právním výboru a v rámci několika fází jednání jsme si ještě s paní zpravodajkou Ožanovou podiskutovali o některých tématech, a to i ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Ústavně-právní výbor poté jednomyslně doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona o veřejných dražbách schválit.
Takže jdeme v tomto směru příkladem, snižujeme náklady státu. A v příštím roce, jak jsem vám tady na konkrétních číslech přesvědčivě ukázal, se také nezvýší.
Prosím, ujměte se slova. Děkuji za dodržení času a nyní je prostor pro pana premiéra.
Vy jste nějak posedlí tím slovem lež, ale nevím, jestli na všechno, co tady zmiňujete, takový termín můžete uplatnit. Já si myslím, že vůbec na nic. Máte taky starost o to, jestli chodím mezi lidi a mezi své voliče. Samozřejmě ano, chodím, ty názory slyším a asi slyším jiné názory než vy, protože spousta lidí vyjadřuje pochopení pro ta opatření a chápe, že se musí šetřit, což vy zjevně žádným způsobem schopni pochopit nejste. Ale odpovědná politika je taková, že myslí i na budoucnost, a takovou politiku my děláme. A teď já se nebudu pouštět do nějakých polemik a nebudu vám vracet stejně ostrými výroky, budu se snažit odpovídat naprosto věcně a konkrétně. Samozřejmě asi chápete, i když nevím, ale předpokládám, že chápete, že premiér vybavení na Úřad vlády neobjednává, a není to ani moje role. Už tam nebylo napsáno, že tyto služby jsou tam desítky let a že je naše vláda nezavedla, ale jsou to služby, které slouží zaměstnancům úřadu, jsou to komerční služby, zaměstnanci za ně platí, úřad je nijak nedotuje a jediný benefit je, že to mají ve své budově úřadu. Toto zařízení bylo pořízeno v nákladu 101 000 korun. Bylo plně hrazeno z Fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s vyhláškou Ministerstva financí, a to z prostředků tohoto fondu určených na zabezpečení kulturních, sociálních a sportovních potřeb našich zaměstnanců. Co se týká konkrétního vybavení, tam jste lépe informovaná než já, ale já mám tady písemné podklady. Jde o jeden běžecký pás, jeden rotoped a nějaké činky a cvičící podložky. To pořizované vybavení bylo uděláno na základě poptávky zaměstnanců, kteří jej využívají. Já ani jiní ministři nemáme možnost, nemáme čas tu posilovnu navštívit, i když by nám to určitě prospělo, ale ne z těch důvodů, o kterých mluvíte vy. Takže je to z Fondu kulturních a sociálních potřeb, je to věc, která slouží zaměstnancům Úřadu vlády, tak jak je to v jiných institucích a podnicích a je to naprosto standardní. Myslím si, že je dobře, že tam mají posilovnu a některé věci, pracují tam od rána do noci a často nad rámec své běžné pracovní doby, když jsou tam jednání, když je zasedání vlády.
Prosím, předneste ji. Tak to byla doplňující otázka.
Paní poslankyně, není žádná ostuda mít podklady, mít čísla, všechno si nepamatovat, do nich se dívat. A ano, měl jsem tu podklady, z kterých jsem mohl čerpat, a proto jsem vám mohl věcně odpovědět. Já si myslím, že premiér nemá být mikromanažer, takového jsme tu už měli. Nedopadlo to úplně dobře, nechtěl bych se k tomu vracet. Úřad vlády má svoji vedoucí, Úřad vlády má svoje kompetentní profesionální pracovníky, kteří rozhodují o tom, jaké benefity se z Fondu kulturních a sociálních potřeb poskytnou zaměstnancům, a myslím si, že to je nejenom v pořádku, ale je to i dobré a měli bychom to těm zaměstnancům přát, jak už jsem to jednou řekl. Jestli lžeme, nebo nelžeme, jaké jsou okolnosti našeho úsporného balíčku, to si myslím, že především posoudí občané, posoudí to voliči.
A nyní paní poslankyně Karla Maříková, připraví se, pokud je přítomen, pan poslanec Koten. Prosím.
Vážená paní předsedající, vážená kolegyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že mě rozhodně nikdo nemůže podezřívat ze zaslepené vášně pro elektromobilitu. Ale zároveň bych nikdy nepodepsal například normu Euro 7 v té původní podobě, která by skutečně znamenala ohrožení pro evropský automobilový průmysl a znamenala by ohrožení spalovacích motorů, které v současné době v té nejmodernější verzi jsou významně šetrnější k životnímu prostředí například než spalovací motory, které se vyráběly před mnoha lety. Rozhodně není možné v tomto směru sledovat rozdíl významný mezi například velkou limuzínou a malým elektromobilem a podobně. Nicméně platí, že z hlediska postoje české vlády budeme nadále podporovat co nejvyváženější rozvoj mobility obecně, kam patří i náš jednoznačný odmítavý postoj vůči Euro 7 a vůči v tomto směru technicky nerealizovatelnému tlaku na větší rozvoj elektromobility. Jsem přesvědčený o tom, že náš pohled na mobilitu obecně má vyjadřovat prostě zdravý rozum, že v tomto směru máme postupovat tak, abychom neohrozili nikoho z těch, kteří využívají současná auta se spalovacími motory, ani ty, kteří se rozhodli pro jakoukoliv formu alternativního pohonu. Všechny peníze, které motoristé zaplatí za dálniční známky, tedy mohou přímo vidět v podobě nových rozestavěných úseků dálnic i v podobě udržované dopravní sítě.
Děkuji a paní poslankyně položí doplňující dotaz. Děkuji za dodržení času a prostor pro reakci pana ministra.
Byli jsme první, kdo začal bít na poplach. A byla to také česká vláda, která začala organizovat spojenectví dalších států, skupinu stejně smýšlejících zemí, které stoji proti normě Euro 7 v té předložené podobě.
Výraznou roli v tom hraje například i cena potravin, která klesá. Pokud jde o seniory, tady jednoznačně platí tvrdá čísla a fakta. A to se logicky promítne také i do toho, že se sníží množství lidí a domácností, kteří budou mít nárok na příspěvek na bydlení. Takže je předpoklad, že počet lidí, kteří tuto formu podpory budou potřebovat v příštích měsících, začne postupně zase klesat.
Vnímám zájem o doplňující otázku.
Nejsme úplně v souladu s tím, že situace se zásadně lepší, to rozhodně ne.
Děkuji za dodržení času a reakce pana ministra.
Firmy fungují, vládní pomoc dorazila. Tam, kde měla pomoct, pomohla, nejnižší nezaměstnanost trvá dál. Je více volných pracovních míst než nezaměstnaných. Stav, který v České republice byl dlouhé roky - dlouhé roky! Nemám rád, když se používají informace, které zjevně i z makroekonomických dat nemohou být pravdivé a reálné.
Zároveň, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, přerušuji nyní 65. schůzi Poslanecké sněmovny do úterý 30. května 2023 do 14 hodin a připomínám, že zítra, tedy v pátek 19. května 2023, bude v 9 hodin zahájena 66. schůze Poslanecké sněmovny.
Několik faktických poznámek, nyní paní poslankyně Peštová, následuje paní předsedkyně Schillerová, všechno faktické.
My jsme si tady nic nevymýšleli. Ano, já mluvím na vás. Já mluvím na vás, abyste věděl, že to říkám vám. Když jsem se koukla, jak tady probíhaly diskuse v minulém období, tak to probíhalo úplně stejně. Prostě každý řečník reagoval na toho, kdo mluvil, a mluvil k věci, protože mluvil k danému tématu, on to tady řekl a on pouze na to reagoval.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka, protože paní předsedkyně ji stáhla. Prosím, vaše dvě minuty.
My jsme vzali ty dobré věci, které byly odpracovány, na kterých byla odborná i celospolečenská shoda, a na základě těchto jsme stavěli dále návrh důchodové reformy, který budu za chvíli konkrétně představovat." Takže asi toliko, konec citace. Přiznal se k tomu pan samozřejmě místopředseda vlády Marian Jurečka, měli jste tam Danuši Nerudovou, která byla šéfovou stálé komise pro spravedlivé důchody ve vládě Andreje Babiše. To, že to samozřejmě nedopadlo, je druhá věc, to my přiznáváme, ale není pravda a je lež to, že Babišova vláda nic na důchodové reformě neodpracovala.
Pan ministr Stanjura s faktickou poznámkou.
Já jsem neříkal, že nepracovala důchodová komise. Ale co vláda předložila do Poslanecké sněmovny? Na to se ptám. To jsou fakta, já na tom nic neměním. A říkám, to vám nebere ale právo na kritiku toho, co chystáme my, abychom si rozuměli. Jenom jsem chtěl, abychom to porovnali to úsilí. Nic víc jsem tím nemyslel, tou poznámkou.
Prosím, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, já budu opravdu velmi krátký. Já bych se zastal, vaším prostřednictvím, pana kolegy Juchelky, který řekl, že kritizujeme, že Babišova vláda nic neudělala. Já myslím, že toho udělala opravdu mnoho, a my za to neseme politické náklady.
To jsem za to velmi rád. To znamená, že tak, jak tato vláda usiluje o to, aby byly ty důchody rovnější nebo spravedlivější, tak to už se událo za minulé vlády.
Měřme všem stejně. Ale já jsem vystoupil kvůli jiné poznámce. To není tak, jak my chápeme ten systém. Takže to jsem chtěl jenom říct, abychom si rozuměli. My si myslíme, že je to akorát. My nenavrhujeme zvýšení, jenom zachování, jenom ať si rozumíme, jaké jsou pozice u té debaty.
Děkuji za dodržení času. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedkyně. U vás je to také chaotické.
Děkuji. Paní poslankyně chce evidentně položit doplňující dotaz, takže bude možnost ještě doplnit, pane ministře. Prosím. Děkuji, a pan ministr.
Děkuji. Já s tím vlastně souhlasím. Já jsem v posledních týdnech prošel i nějakou zkušeností s vyjednáváním kolem svazkových škol a jsem si vědom toho, že ta dobrovolnost není úplně jednoduchý princip a že budeme muset hledat i cesty, jak v některých oblastech intervenovat nějakým přímočařejším způsobem.
Také děkuji a dalším interpelujícím je pan poslanec Aleš Juchelka, připraví se pan poslanec Richard Brabec. Prosím, máte slovo.
Také bych chtěl ocenit vládu, že se snaží odpovídat na interpelace a že jsou tady páni ministři přítomni, takže děkuji. Vážený pane ministře, odborné veřejnosti byla nedávno představena vaše koncepce nového zákona o podpoře rodin. Nová koncepce hodila, abych tak řekl, přes palubu ohrožené děti. Ne všechny ohrožené děti totiž mohou být umístěny do náhradních rodin a běžných škol. Koncepce smetla se stolu práci, kterou odvádí dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy. Jejich činnost je založena na pedagogickém procesu, tuto péči nelze nahradit sociálními službami. Čím vzdělanější dítě z ústavní péče odchází, tím větší má šanci začlenit se do společnosti a uspět v ní. V posledních dnech nebo letech je navíc preventivní péče kvalitnější, je více alternativ, jak s dítětem pracovat a neumisťovat jej hned do ústavní péče. Do ústavní péče se dostávají děti, u kterých předešlé snahy opakovaně selhaly. Zjevně o jejich skladbě na ministerstvu nemáte přehled. Tyto děti nemohu navštěvovat běžný typ škol, mají závažné poruchy a na to běžné školy nejsou připraveny. Domnívám se, že by ministerstvo nemělo ústavům konkurovat. Mělo by řešit situace časově před a také po práci ústavů, pracovat s rodinou tak, aby se dítě mělo kam případně vrátit. Pane ministře, můj dotaz zní: Jaké jsou vaše bezprostřední záměry v této oblasti a zdali nasloucháte při přípravě tak radikálních změn odborné veřejnosti?
Děkuji za dotaz a odpoví pan vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí.
My jsme dneska v situaci, kdy jsme neudělali žádné rozhodnutí o tom, jakým způsobem se tyto změny budou realizovat. To, na co se chci zaměřit primárně, je otázka prevence, podpory a spolupráce s rodinami tak, abychom začínali už tam, kde je potřeba třeba zlepšit a podpořit kompetence pro mateřství, rodičovství a třeba zvládnutí udržení bydlení, protože je smutné, když jsou děti odebírány z důvodu právě problematiky nekvalitního a neadekvátního bydlení, nebo jsou děti odebírány z důvodu ekonomické situace rodičů. A pak samozřejmě jsou to rodičovské kompetence. Takže do téhle oblasti chci opravdu věnovat hodně energie v těch změnách, které chceme připravit. Jsem si vědom, že je to věc, která je velmi citlivá, nechci dělat žádné unáhlené kroky, žádné nesmyslné revoluce. Nemám tady ambice, abych říkal, že musí být něco pod jednou zřizovatelskou střechou, to je samozřejmě na debatu, ale pro mne je důležité, jak změníme ten systém uvnitř, jak ho změníme k lepšímu.
Děkuji, jakož i za dodržení času. A s doplňující otázkou pan poslanec.
Tyto děti vyžadují skutečně vysokou odbornost personálu - pedagogickou, psychologickou a tak dále - a v současnosti musí pedagogové právě v zařízeních splňovat studium speciální pedagogiky, například musí dokládat psychickou způsobilost. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Vy, kteří děláte špatnou politiku ekonomickou, proinflační, bohužel proti občanům České republiky.
Pan ministr napřed mlžil, že to nestálo tolik peněz, dokonce snad není ani jedna ta instalace, měly být původně tři, potom jsme se po nějakém čase dozvěděli, kolik to tedy stálo.
Paní poslankyně Peštová s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Havlíček.
Děkuji za slovo, já budu velice rychlá.
Nyní pan poslanec Havlíček, připraví se pan ministr Stanjura, zatím jsme ve faktických. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, k tomu plynu. Zásluha vaší vlády na tom, jaký k nám proudí plyn, je čistá nula. Nikoli proto, že byste nechtěli, o tom to není. Je to o tom, že na to nemáte žádný vliv. K nám bude vždycky proudit takový plyn, který se smíchá v německých trubkách, protože hlavní plynovod k nám vede z Německa. Ještě jednou, tato země nemá vliv na to, který plyn k nám bude proudit. Některé společnosti mají vliv na to, s kým uzavřou smlouvu. To jsou dvě úplně odlišné věci.
To je třeba říci. To znamená, vy si něco objednáte, a vůbec nevíte, co dostanete. On tomu možná věří, ale tak to prostě není. Odřízli jsme se od ruského plynu a děláme všechno pro to, abychom se odřízli od ruské ropy. Tak to je. A teď k panu poslanci Juchelkovi: já myslím, že bychom měli vést vážnou debatu, jaký má být úkol Úřadu práce v budoucnosti. A pak jenom počty. Aleš Juchelka říká, že je to 21 měsíců.
Prosím, máte slovo.
Pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, zkuste se podívat na články, které se týkají úřadů práce za vaší vlády. Já jsem během dvou sekund nalistoval například jeden, který je z října roku 2020, kde se píše, že se má zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek v koronaviru, u kterých se posuzuje nárok každého čtvrt roku. Tak bych mohl pokračovat.
Ale nicméně moje interpelace zní Ekonomická situace občanů. A kdybyste nám opravdu v několika holých větách s termíny řekl co, kdy, kde, jak, aby to pochopil běžný občan, a tedy třeba i já.
Děkuji za dodržení času a nyní předseda vlády Petr Fiala.
Ale já si myslím, že občané - a vidím to i z těch reakcí, které mám - dobře chápou, proč šetříme, proč děláme tato opatření a k čemu vedou. Já vám odpovím na vaši otázku, ale přece jenom si neodpustím dvě poznámky nejprve. Takže se tady nepředhánějme v tom, kdo, kde je mezi lidmi, to je opravdu směšné. Nemalujme to jako nějakou strašnou tragédii. Já nevím, jaké kdo máte majetky, ale normálním lidem, kteří bydlí v bytě nebo v rodinném domku, se ta daň za rok zvýší o několik stovek, tak to prostě je, takže si zase tady nevytvářejme nějakou paniku. A teď, co bude následovat. Já jsem tady už v těch předcházejících interpelacích jasně řekl, co se občanům sníží, řekl jsem jim, na koho to bude mít dopad, na koho to dopad mít nebude. Tak to je, a to my vlastně poctivě říkáme. Naše představa je, že to uděláme pokud možno v jednom zákoně, v jednom legislativním opatření. Ano, můžeme chodit do obchodů, můžeme si měřit nějaký spotřebitelský koš, ale máme na to instituce, které to dělají. Já to tady nebudu číst, ale prostě ta fakta jsou jasná.
chápu, že to tedy nějak bude v tom balíku a tak, ale ty dopady, jaké to bude mít?
Děkuji. Myslím, že nejsme ve zdravotní ordinaci.
Pacient nemá náhled choroby, ono to platí pro hnutí, které reprezentujete. Takže ano, já mám radost, že ten růst inflace se daří zastavit. Mám radost, že klesají aspoň o něco ceny potravin a budeme pokračovat na tom, aby klesaly dále. Vždyť si na ty výroky vzpomeňte. To je přesně ono a sedí to na vás. Vy si neuvědomujete, co jste způsobovali, neuvědomujete si ani, že nemáte žádné recepty, že máte představu, že prostě můžeme žít na dluh, že se to nějak zvládne, že se má víc ještě pomáhat a méně přijímat od lidí a tak dál. Jestliže budete mít neustále vyšší výdaje, než máte příjmy, tak to prostě dříve či později dopadne špatně.
Ano, přesně tak to bude.
Připojení fotovoltaik, které způsobují přetoky elektřiny z fotovoltaik do distribuční sítě, není v oblastech, kde už je vyčerpaná kapacita sítě, jednoduché. My to mapujeme. Už nyní jsou případy, že v některých oblastech - a jedná se primárně o jih Čech a Moravy - tato kapacita už je vyčerpána a přetoky dodávky do sítě distributor nepovolí. Zpravidla se však z časového hlediska jedná o dlouhodobé investice. Pokud má být zdroj shledán nepřipojitelným z důvodu nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečnosti a stability distribuční soustavy, musí tuto skutečnost provozovatel žadateli písemně prokázat a v přiměřeném rozsahu doložit poskytnutím relevantních zdrojových dat a výpočtů. Zároveň je provozovateli distribuční soustavy stanovena povinnost v případě odmítnutí a tak dále a tak dále.
Je to tak, pane ministře, musím měřit všem stejně. A přistoupíme k další interpelaci, a sice paní poslankyně Lenky Knechtové, a poté bude interpelovat pan poslanec Aleš Juchelka.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci nedostatku míst v mateřských a základních školách. Obce se snaží tuto situaci řešit. Financovat projektovou dokumentaci a výstavbu mateřských a základních škol však nezvládnou čistě ze svého rozpočtu, a proto usilovně hledají nabídku na možné dotační podpory. Vážený pane ministře, máte v plánu výraznější změny v oblasti kapacit a efektivnější plánování a budování školské infrastruktury.